Nezapomínejme na to, že to jsou lidé, kteří celý život pracovali, přispívali do sociálního systému, platili daně, vychovávali děti a finančně podporovali své rodiny. Výdaje důchodců se samozřejmě liší od výdajů pracujících osob v produktivním věku. Ceny potravin vzrostly v minulých měsících rekordně a odhaduje se, že stále dál porostou. Toto zvyšování cen razantně dopadá právě na důchodce a vláda je v tomto dostatečně neochrání. Jedním z důvodů růstu cen potravin jsou i marže obchodních řetězců. V tomto by přitom česká vláda mohla zakročit. Na Slovensku se například obchodní řetězce zavázaly, že u 15 základních položek nebudou navyšovat marži. Domnívám se, že spíše než na omezování důchodů těch nejslabších, kteří se nemohou bránit, by se vláda měla zaměřovat na snižování inflace a regulaci závratného růstu cen potravin. Proto si každý zaslouží vědět, že má jistotu ve stáří. Chceme stát, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně prosazovat a bránit. Jsme koaliční vládou, která díky přítomnosti pěti stran zastupuje širokou skupinu obyvatel. Chceme být vládou, která hájí zájmy všech občanů České republiky. Celý tento týden jsme však svědky vaší povýšenosti, přezíravého chování a vaší arogance. Kde se poděly vaše hodnoty svobody a demokracie? Jasně se tak ukazuje, že místo abyste hájili zájmy občanů, to, co jste slibovali voličům v rámci volební kampaně, byly jen prázdné fráze bez hlubšího obsahu a našim důchodcům, kteří vám někteří možná i uvěřili, zbudou jen oči pro pláč a prázdná peněženka.
Nyní vystoupí pan poslanec Metnar, připraví se pan poslanec Kasal. Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, úvodem musím říct, že mě nepřestávají překvapovat priority této vládní koalice. Máme rekordní inflaci, nejvyšší počet lidí ohrožených chudobou, chybí nám základní léky, máme nejdražší energie v Evropské unii z pohledu kupní síly a čeká nás opravdu velký problém v automobilovém průmyslu, na který je napojeno téměř půl milionu zaměstnanců. Nic z toho však není pro vládu tak zajímavé, aby to řešila. Kdyby bylo, tak bychom nyní tady na tomto místě probírali úplně jiná témata. Těmi, koho se toto zdražování týká nejvíce, jsou právě senioři. Vždyť co senioři vnímají citlivěji než zdražování potravin a rostoucí náklady na bydlení? Ale ani jednomu utéct nemohou a obojí je hlavním důvodem, proč má Česko poslední více než rok rekordní inflaci. To je opravdu zoufalý argument. To krátkodobé vychýlení, kterého jsme svědky, vůbec není dáno růstem důchodů, ale poklesem reálných mezd. To, že ostatní lidé chudnou, je chyba této vlády. Na závěr se hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu pod číslem 2246, ve kterém navrhuji navýšit částku, o kterou se zvyšuje procentní výměra důchodu při zvýšení důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023, na částku ve výši 1 673 korun. Děkuji za pozornost.
Vážená paní předsedkyně, děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, dovolte, abych i já vyjádřil svůj názor k projednávané materii. Chtěl bych podotknout, že tento zákon se projednával v legislativní nouzi, s jejímiž podmínkami, tak jak by měly být naplněny, já sám nesouhlasím. Souběžně je tam i problém retroaktivity, který vidím jako největší problém. Své pozměňovací návrhy mám ve čtyřech variantách.
Zbytek je chaos a amorální postup, jak si vydupat své navzdory všemu - opozici, aktuálně platnému zákonu i mínění občanů, řekla bych. O tom, že se tímto návrhem rozpoutala ještě větší nenávist mezi generacemi, tak to snad ne, už hovořit nebudu. To je důsledek těch nekonzistentních a chaotických výkřiků do tmy a změn, když se něco schválí, jen aby se to zakrátko zase mělo měnit. Například nynější debata o úpravě nedávno schváleného výchovného, které ještě některým důchodcům, kterým bylo přiznáno, nezačalo být ani vypláceno. Jsou to kroky, jako by tancoval slon v porcelánu. Prosím, zkuste si představit, jak by se vám dnes jako důchodcům žilo, pokud to dokážete. No tak to nedokážeme. No dobře, to nebudu řešit. Prosím, zkuste si představit, jak by se vám dnes jako důchodcům žilo, pokud to dokážete. A pak hlasujte, jak vám velí svědomí a láska k vašim rodičům či prarodičům. Oproti zdravé a mladší populaci si už ale sami nemohou ve většině případů pomoci. Děkuji vám za pozornost a přeji vám pěkný den. V některých případech může být nutné rychle přijmout zákon, a to za předpokladu zvlášť závažných důvodů, kdy zájem na bezprostředním přijetí zákona v kontextu konkrétních okolností převáží nad obecnými požadavky, které ve vztahu k zákonodárnému procesu vyplývají z ústavního pořádku. Tento typ situace si všichni pamatujeme, je jimi například ohrožení občanů České republiky v důsledku pandemií nebo to mohou být různé jiné přírodní kalamity. Jiné si naštěstí nepamatujeme. Bylo jím ohrožení bezpečnosti státu v důsledku války. I když tady nás stále straší náčelník Generálního štábu. Rakety že tady budou létat. Tyto důvody v české legislativě hledám skutečně marně. Takže si to shrňme. Ani jedna z podmínek pro vyhlášení legislativní nouze nebyla splněna. Ale bohužel tímto krokem, který vláda zvolila, jsou ohrožena práva a svobody občanů. Jaké jsou pak tedy důvody, které vedou vládu k těmto krokům? Krokům, které jsou podle řady právníků protiústavní? Je to zodpovědnost poslanců vládní koalice řešit věci včas. Tato schůze je výsledkem klamání voličů, které praktikovali již ve volbách. Je to výsledek vyčkávání na to, jak dopadnou prezidentské volby. Pokud je naše republika něčím ohrožena, je to vládnutí této pětikoalice, jak říká pan bývalý ministr za ODS Tlustý, že je to vláda národní tragédie. Vládní pětikoalice se bohužel snaží umlčet náš hlas jako opozice. Snaží se vyhnout obecné rozpravě, snaží se znemožnit další vystoupení. To už však přestáváme být demokracií. Pošlapali jste principy demokratické, na kterých je založen náš stát. Kromě toho by měla být legislativní nouze použita pouze v situacích, kdy není možné jiné řešení. Většinou by měla být využita pouze na krátkou dobu a s omezeným rozsahem. Navíc by měla být vždy sledována a kontrolována, aby bylo možné rychle zareagovat. Vy tuto možnost zneužíváte proto, abyste okradli naše důchodce. Přitom je to skupina občanů, která se již nemůže bránit. Dnes nikdo neočekává, že důchodci vyjdou hromadně do ulic. No a právě ten nápad s tou elektřinou by byl fajn, možná. To vy zneužíváte, de facto jsou důchodci vaší jedinou úsporou, kterou jste byli za více než rok... nabídnout. Přitom tato je již ze své podstaty skupinou nízkopříjmovou. No protože zkrátka ty mzdy nestoupají jak za nás. A navíc ještě ani léky nejsou pro ně. Dnes právě osamělí senioři již nemají moc kde ušetřit. A to je z pohledu veřejných rozpočtu zcela jedno, či stát dá finanční prostředky důchodcům v podobě důchodu, nebo dávek. Je to, jako když dávám z jedné nebo druhé kapsy toho jistého kabátu. Vytváří to další administrativní náklady v řádu nemalých částek. Opět musím říct - říká pan Babka - velice hloupé. Váš argument o tom, že jste o této valorizaci nevěděli, je zcela lichý.
A vy jste je hodili přes palubu. Pokud se máme bavit o nějaké změně valorizačního schématu do budoucna, pak jedině o tom, že zvyšování důchodů bude spravedlivě probíhat všem jejich příjemcům o stejnou finanční částku, tedy ze stejného základu. Nabízí se například o tu část průměrného důchodu, která bude odpovídat aktuálnímu růstu inflace. Dále kolegyně Šafránková podala návrh na změnu valorizačního vzorce tak, aby do budoucna probíhaly valorizace řádné i mimořádné všem příjemcům důchodů vždy o stejnou částku vypočítávanou z aktuálního průměrného důchodu. To je dlouhodobý cíl SPD, aby se všem důchodcům valorizovalo stejnou částkou, nikoliv stejným procentem, protože to stejné procento rozšiřuje, rozvírá jenom sociální nůžky mezi chudými a bohatými důchodci v tom smyslu, že chudší jsou ještě chudší. Samozřejmě. To je správné a spravedlivé. Teď v tomto okamžiku. To je naše představa o té valorizaci. Protože pro vás není prioritou český občan. Vy máte priority v Berlíně, v Bruselu, v Kyjevě, ve Washingtonu. Některé naše pozměňovací návrhy pak jdou ještě mírně nad tuto částku. A všechny naše návrhy zároveň poskytují vyšší valorizaci důchodcům s nejnižšími a podprůměrnými příjmy. A my tomu tady bráníme. Když to zrekapituluji, jste u vlády už skoro rok a půl, tak vy jste si přidali tři místa ministrů navíc včetně sekretariátů. Jenom tam to na úvod stálo, jestli si pamatuju dobře, 72 milionů korun, už jenom ty úvodní platy a ty výdaje, auta s řidičem, sekretariáty, všechno.
Mám zde zatím dva přihlášené protinávrhy.
Pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, vážení kolegové. Jsem rád, že jsme stále spolu.
Ano a máme zde ještě jeden protinávrh.
Dobré odpoledne.
Děkuji. Mám zde návrh na odhlášení, takže vás tímto odhlašuji. A zahajuji hlasování. A já zahajuji hlasování. Kdo je proti? Výsledek: zamítnuto. Výsledek: zamítnuto. Táži se, kdo je pro? Vrátíme se tady zpátky do rozpravy a jsme u... Takže můžeme pokračovat v rozpravě. Je zde přihlášena s faktickou poznámku - jenom se táži, jestli to platí - paní poslankyně Hanzlíková.
Musím ještě zareagovat na slova pana ministra Jurečky, protože se mi to opravdu těžko poslouchá, a věřím tomu, že to tak nemyslel, že někomu snížíme důchod a zároveň mu doporučíme, aby si došel na úřad práce pro dávku na bydlení, která se stejně platí ze stejného ranku, to znamená z rozpočtu MPSV. Já už jsem to tady říkala jednou jako reakci na výrok pana premiéra, který nabádal rodiny, lidi pracující, aby se nebáli si žádat o sociální dávky, a řekla jsem tady, že to je jediná vláda, kterou jsem kdy viděla, která dobrovolně zvětšuje skupinu lidí, kteří jsou závislí na sociálních dávkách. A dneska musím říct, to je opravdu stavění logiky sociální politiky úplně na hlavu!
Řádně přihlášená je paní poslankyně Margita Balaštíková. Máte slovo. A já bych poprosil zatím správce techniky, nefunguje mi tady monitor, jestli by mohli přijít. Poprosil bych o klid v jednacím sále, případně abyste si vyřídili, co potřebujete, před sálem. Děkuji.
Vláda se zde snaží prosadit sníženou valorizaci důchodů, což je pro nás, hnutí ANO, nepřijatelné. Ale naší prioritou byli všichni občané této země. A v této chvíli a v této situaci je odůvodnění možnost vzniku mimořádných hospodářských škod. Takový důvod sám o sobě jednoduše nemůže obstát. To je jasné, protože žádné škody nejsou. Je třeba, aby zároveň byla zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu či byla ohrožena práva a svobody občanů. Citací ze sociální sítě Vrátíme se o nějaký ten pátek nazpět, konkrétně do listopadu 2021, kdy nově zvolená předsedkyně Sněmovny paní Pekarová Adamová žádala po minulé vládě lepší zdůvodnění pro vyhlášení stavu legislativní nouze. Nechci pokračovat v trendu nastoleném současnou vládou, kdy bylo právo obcházeno a zároveň s tím nález Ústavního soudu, který podmínky vyhlášení legislativní nouze jasně vymezil. Pro mě není právní stát jen slovo." Mám ale pro paní předsedkyni a celou vládu dobrou zprávu, říká pan Helebrant. - Takové jednání vám totiž nemůže projít. Z těchto důvodů jsme jako hnutí ANO trvání stavu legislativní nouze nepodpořili a nemyslíme si ani, že by existovaly dostatečné podmínky pro projednávání samotného tisku ve zkráceném jednání. Dokonce stejně jako drtivá většina z vás jsem dostal mnoho mailů, říká pan Helebrant, ve kterých si na tento postup vlády občané stěžují. A nebyly to pouze maily od důchodců, jak by si někteří mohli myslet. Například o víkendu mi přišel mail od dámy, která pracuje od mládí již skoro 35 let jako sestřička v nemocnici na chirurgii a urgentním příjmu. Ta mi přímo napsala - cituji: "Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví, kvalitu života. Prosím vás proto, abyste tyto kroky vlády v rámci legislativního procesu nepodpořil." Postavíme se ale i za všechny členy jejich společných domácností a rodin. Celé rodiny, protože tento vládní nápad škodí všem. Bohužel včetně skutečné demokracie i Ústavy České republiky. Hnutí ANO nepodpoří projednávání tohoto tisku ve zkráceném jednání, říká pan Helebrant a děkuje. A pan Helebrant pokračuje a říká: Hnutí ANO nepodpořilo trvání stavu legislativní nouze ani projednávání tohoto tisku ve zkráceném jednání. Všichni jsme dostali spoustu mailů od lidí, kterým se tato snaha nelíbí. Ve zprávách od občanů se velmi často opakuje - cituji: "Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví i kvalitu života. Ve vážném ohrožení je také sociální smír." A je tomu skutečně tak. Přitom je potřeba hledat jiná řešení zajištění udržitelnosti důchodového systému než pouze snižovat výši důchodu či zvyšovat věk odchodu do důchodu. Vláda by se měla zaměřit hlavně na hledání dalších zdrojů financování důchodového systému, které nepůjdou z kapes zaměstnanců. Všichni se shodují na tom, že tohle je špatně. Vždyť v minulých dnech jsme si mohli v médiích přečíst, že pochybnosti o vašem návrhu na ponížení valorizace má i řada koaličních senátorů. A dokonce i zvolený prezident Petr Pavel, říká pan Helebrant, se na tiskové konferenci vyjádřil, že jako občan ty pochybnosti má. No, tak fajn, tak doufejme, že pan prezident, když už bude definitivně prezidentem, se vyjádří jako občan a zamázne to. A Ústavní soud to nemusí řešit. Nebo pan Fiala ještě možná si to rozmyslí, ale zatím to tak nevypadá. Zásadní pochybnosti se opakují. Jsou to především ty o nevhodném využití stavu legislativní nouze a retroaktivitě. Obzvláště tehdy, když pan ministr financí Stanjura v televizní debatě řekne, že - volně cituji - "když to neprojde, tak si s tím rozpočet poradí"? No tak super.
Naskákala řada faktických poznámek.
Děkuji za slovo. Chci zdůraznit, že právě tohle jsou už limity demokratického fungování. Je to jejich volba, že tady ty desítky a desítky hodin jsou utraceny v takovýchto projevech, kde se vrství nepravdy, polopravdy a úplné lži. A jenom úplně závěrem chci zdůraznit, já si velice vážím parlamentní demokracie, chápu, že k ní obstrukce patří, ale je mi fakt líto, že kvůli takovémuto rozsahu, k jakému se uchýlily ty dvě dnes opoziční strany, opravdu ti zaměstnanci jsou už mnozí úplně na hraně.
Nám je jich líto, protože vy jste se rozhodli jednat přes noc. My jsme v minulém volebním období, když jste nám obstruovali EET, stavební zákon, zákon o České televizi, mám tady celou tabulku s přesnými dny, tak jsme nikdy přes noc nejednali právě proto, že nám bylo líto těch zaměstnanců. Takže zameťte si za vlastním prahem. Já jsem viděla tady prázdné lavice. Takže prosím, nechte toho kádrování! A teď k tomu vašemu grafu. Pokud to nestihnu, přihlásím se znovu. A já už jsem si požádala o zdůvodnění, které doufám, že od ministra dostanu. A když tedy ten graf je oficiální a vychází z nějakých věrohodných dat, tak prosím vás, vy jste řekl, to se stane v roce 2050, když se nic do té doby nestane. Ale my jsme vám dali návrh. Takže to se nestalo, tak se potom nedivte!
Moc dobře věděl, že jsem ho dole potkala při obědě, takže nebyl tady prakticky po celou dobu a teď tady v tuto chvíli něco kritizuje. A my vám pořád opakujeme a vy na to pořád nechcete slyšet: Je velmi nefér toto dělat retroaktivně, toto dělat ne v souladu s ústavou, je to protiústavní. Komu z vás by se líbilo, kdyby vám někdo něco řekl, něco schválil a pak to v polovině měnil? Takže my vám pořád říkáme ano, pojďme to schválit standardní legislativní cestou, pojďme se o tom bavit od 1. ledna 2024, ale není možné tímto způsobem postupovat. A vy nás pořád neslyšíte. Takže my se o to velmi snažíme. Musíte pochopit, že my tady hájíme zájmy těch lidí, bohužel vy jdete úplně opačnou cestou! Děkuji vám.
Děkuji i za dodržení času.
Děkuji. My jsme se potom o tom krátce bavili. Tady je ten problém.
Já vám také děkuji.
Děkuji. Kdyby poslouchala, tak to byly naše projevy, které pan předseda četl. To nebyly projevy pana Babiše. To byly naše projevy. Takže vy jste řekli, že všichni poslanci, kteří si doma připravovali projevy a jejichž projevy tady předseda hnutí ANO četl, používají polopravdy a lži!
A já si pamatuji, kdy ministr financí dával hlavu na špalek, ať se nebojíme, že to určitě bude, těch nějakých 80 miliard korun a tak dále. Takže já osobně mám pocit, že prostě a jednoduše tato vláda to s financemi moc neumí, a proto my tady jsme, jsme tady už čtvrtý den, protože si chce vzít ty finance na těch, kteří jsou jedni z nejzranitelnějších, a to jsou starobní důchodci. Ti si nemůžou najít další, druhé, třetí zaměstnání, tak jak radí někteří ekonomičtí poradci této vlády právě například rodinám s dětmi. Oni jsou odkázáni na tu solidaritu, na ten sociální smír, který tady máme a který tady velmi dobře funguje mezi bohatými, chudými, mezi starými, mladými, mezi nemocnými a zdravými a který se tady i touto novelou zákona o důchodovém pojištění trošičku nabourává.